Někdy je to 27, někdy 25, někdy 29, to teď není podstatné. Bylo to prodiskutováno na expertní úrovni a ten rozpočet podle našeho názoru byl připraven ještě naší vládou věcně a správně. Vy jste přišli s tím, že to nebude 26 miliard korun, ale že dokážete na tomto ušetřit, že to bude 19 miliard korun. Říkal jsem si: Dobrá, možná se k tomu odhodláte, možná to uděláte, ale bylo mi jasné, že to není nic jiného než trik, protože jste řekli: Ale počkejme si, jak se to bude vyvíjet. Říkal jsem vám, že to budete muset dostat zpátky a že zase budete ochuzeni v uvozovkách plus minus o 7 miliard korun. Pane ministře, já jsem byl teď na výboru SFDI. Krytí tohoto rozpočtu je pár týdnů před finále rozpočtu na úrovni 94 miliard korun. Velmi dobře to víte, chybí tam 56 miliard korun. Ale to čert vzal. Druhá věc je ta, že řekl, že má vějíř finančních nástrojů. To si z nás dělá legraci? Vějíř finančních nástrojů pár týdnů před rozpočtem? Tak si musíme říct definitivně, že buď chceme, aby byl 150 miliard korun, a vyfinancujeme to z toho, z toho a z toho, přičemž se bavme o tom, co má být tím finančním nástrojem. Ale my nevíme, z jakých zdrojů to půjde, za jaké úroky to půjde. My máme pár týdnů před finále rozpočtu a chybí nám na dopravě 56 miliard korun. Ale pozor, pane ministře, tyhle peníze tam chybí už od konce června. Nelíbilo by se mi to, asi bychom to kritizovali, asi bychom ukazovali, co by se všechno dalo postavit, ale ve finále bychom viděli, že se to k něčemu blíží. Ale my jsme v situaci, že to máme totálně nekryto. Tak to je rok příští. Ano, měli jsme tam dát víc, s tím s vámi souhlasím. Vždyť jste to museli vědět.
Ostatně na tomto se se mnou shoduje i otec zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek, který řekl, že úspora 34 miliard na výdajové straně určitě nestála za to extrémně dlouhé rozpočtové provizorium. Kdyby šlo o rozumné úspory, byla bych první, kdo by návrh rozpočtu podpořil. Problémem bylo, nebo vlastně stále ještě je, že tyto škrty byly hloupé, ohrožující zdravotní péči. Tyto škrty neměly nic společného se zvýšením efektivity veřejného sektoru, odstraněním zbytečných výdajů nebo snižováním strukturálního deficitu. Důvod, kvůli kterému nedošlo k rozhodným škrtům, je a byl pro mě zcela jasný již od počátku. Naše rozpočtové schodky byly vynucené tehdejší situací a žádná lehká cesta ke snižování salda prostě není. Již při předložení aktuálně platného rozpočtu jsem upozorňovala na to, že je zcela nezbytné, aby ministr financí předložil novelu. Jednak upozorňuji na samotný fakt, že státní rozpočet je zákonem a už od momentu přijetí tohoto zákona bylo zcela zřejmé, že nebude dodržen. Pro mě jako právníka je to zcela nepřijatelné, zákony se mají dodržovat. Také to však vytvářelo reálné problémy institucím, které nevěděly a de facto do této chvíle ještě nevědí, s jakým objemem finančních prostředků mohou na tento rok počítat. To je normální? A to tu nemluvím o snížení strukturálního deficitu, ale mluvím tady o jednorázových operacích. Jenže pokud mluvíme o rozumných úsporách, nejde uplatnit metodu slepých škrtů, ale musíme procházet položku po položce, řádek po řádku, kolonku po kolonce a hledat drobné úspory na zvýšení efektivnosti v jednotlivých rozpočtových položkách. V objemu 2 bilionů českých korun se jednotlivé úspory ze zvýšení efektivnosti určitě najdou. Bohužel však pětikoalice raději škrtne bez ohledu na následky 14 miliard zdravotnictví. Jak jsem již řekla, výdaje poprvé v historii přesáhly 2 biliony korun a to skutečně nezní jako plán konsolidace. Neřeší krizi bydlení, nedostatečným způsobem řeší energetickou krizi a zdražování. Drtivá většina nových rozpočtových výdajů nesměřuje na Ukrajinu nebo na pomoc ukrajinským migrantům, což podporujeme. To je jen politická zkratka, kterou začala používat současná vládní pětikoalice k ospravedlnění aktualizace jednotlivých výdajů. To ale jsou mandatorní výdaje. Za tři měsíce se takto tyto položky doplňují - no jasně, protože pod vidinou sníženého schodku se seškrtaly, s vidinou, že bude stejně novela a peníze se tam vrátí. Správě železnic chybí miliardy na opravy a velké množství aktuálních investic má problém s jejich předfinancováním. V době největšího nárůstu cen nemovitostí ze všech zemí EU? Také navýšení příjmů SFDI o 5 miliard je navýšením jenom z pohledu státního rozpočtu. Přitom je zcela zřejmé, že subjektem, který za současné inflace nejvíce profituje, je stát. Tak to aspoň čerpám z veřejných zdrojů, návrh jsem zatím neviděla. Nutno ještě dodat, že nemusí jít o konečný výčet, protože když cituji z jednoho rozhovoru pana ministra Stanjury, tak cituji, řekl: "Nikdo si nemůže být jistý." Čerpám z veřejných zdrojů. Zde pan ministr Stanjura zapomíná, že pokud mluvíme o mimořádném zisku, měli bychom mluvit především o státu.
Jeho vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
To je odpuštění POZE, to není špatný odhad. Dobře, řekli jsme si, řekneme si to na konci rozpočtu. Šest je třikrát víc než dvě, ani jeden z nás to netrefil přesně. Je to tak? Takže ta chyba tam pořád byla z vaší strany. Z naší taky, ale menší.
Prosím dodržovat dvě minuty. Nyní tedy se nikdo s faktickou poznámkou už nehlásí. Hlásí se s přednostním právem pan předseda klubu ODS Marek Benda.
A já předpokládám, že doufejme, že bude. Ale obdobně například státní podnik Lesy České republiky se v důsledku zvýšené poptávky po dřevě dostává ze ztrát do zisku. Příjem pro státní rozpočet - další 4 miliardy korun. Vzhledem k tomu, co jsem uvedla, je zcela zřejmé, že novela státního rozpočtu čerpá pouze z navýšených příjmů. Samotné výdaje poprvé v historii přesahující 2 biliony korun nesměřují do těch správných oblastí. V této podobě je pro nás novela státního rozpočtu zcela nepřijatelná.
Také děkuji. Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
Nebudu tak dlouze číst, jenom pár komentářů, a nebudou všechny kritické. To je dobrá zpráva. Paní poslankyně Schillerová to ocenila ve svém vystoupení, za to děkuji. Buď platí věta číslo jedna, nebo platí věta číslo dvě. Je to logické a taky takhle postupujeme. Chci jenom připomenout, že pozítří se otevírá první LNG terminál v Evropě po ruské agresi. Je to zhruba v kapacitě jedné třetiny spotřeby. V této chvíli řešíme ceny tak, aby byly přijatelné. A druhý den řekne: Plyn nepošleme, pokud nezrušíte sankce. Dopadají na evropské občany včetně českých občanů. A myslím, že si máme připomínat okamžiky, kdy jsme byli ve shodě, kdy jsme se rozhodli pro svobodu, a ne levný ruský plyn za politických podmínek Putina. Říkám: podívejte se po Evropě, jak Gazprom neplnil zásobníky. Přemýšlíme o řešení, debatujeme to s našimi kolegy.
Likvidace zemědělců znamená závislost na dovozech a na diktátu cen zvenčí. Ze světového vývozce cukru jsme se stali dovozcem a cena cukru vystřelila až na trojnásobek. To je jen ukázka, jak tuhle zemi Západ spolu s kolaborantskými českými vládami likvidoval a vykrádal. Takže na jednu stranu rekordní příjmy, ale ty peníze k občanům a k českým firmám nejdou. Takže co je to za peníze? To jsou peníze, o které Fialova vláda okradla naše občany a firmy. Přeložme to do češtiny. Z tohoto celkového pohledu pak nemá smysl se bavit o jednotlivých položkách rozpočtu, ale o tom, co tento rozpočet signalizuje. Drony, které při maximální rychlosti 200 kilometrů mají v opravdovém boji životnost pár hodin. Tohle opravdu překonává i vládou plánovaný nákup předražených amerických stíhaček za 100 miliard korun, který Fialova vláda naslibovala Američanům, přestože na to nemá naše republika peníze a ani tyto stíhačky nepotřebujeme, protože nám Švédové násobně levněji nabízí naše gripeny včetně modernizace. Vláda Petra Fialy je totiž tak zaprodaná zájmům Bruselu, Berlínu a Washingtonu, že v klidu hodila přes palubu naše občany a firmy, kteří nemají na drahé energie. Z naší země tečou miliardy na Západ ve všech myslitelných oborech a naše vláda dělá vše, aby české firmy ještě víc zlikvidovala a dostala nás ještě do větší závislosti na západních firmách. Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou z ODS navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun, a to přesto, že odhaduje pro rok 2023 celkově o 120 miliard vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmů fyzických a právnických osob než letos. Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy z ODS hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o 1 bilion korun. Přitom před volbami Fialova pětikoalice lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Znova to opakuji, lživě - a slyšela to celá republika, obelhali jste lidi - lživě jste slibovali to, co jste nikdy nechtěli splnit, a to, co jste nikdy nechtěli udělat. Slibovali jste snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Je to vaše obrovská lež. Takto vámi koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. To znamená, jinde to dělají lépe a jinde to dělají jinak a lépe než vy. Opět, to nesnese výmluvu. Hnutí SPD opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. To je to, jak vy žijete mimo realitu, mimo realitu běžných lidí. Vy jste vláda, vy to máte řešit. Vy jste říkali, že to vyřešíte, vy jste říkali, že budete změnou.
To byla poslední faktická poznámka a nyní je s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. V tuto chvíli je to poslední přednostní právo, ale může se ještě někdo přihlásit. Paní předsedkyně, máte slovo.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi nejdřív velmi stručně trošku teorie. Státní rozpočet je základním nástrojem, prostřednictvím kterého jsou realizované cíle a záměry hospodářské politiky v rozvinutých zemích. V tyto dny v Poslanecké sněmovně často probíhá diskuse, jak jsme se dostali do dnešní krizové situace. To však z mého pohledu není tou nejpodstatnější otázkou dne. Tím nemyslím, že tato otázka není důležitá, ale máme před sebou ještě důležitější otázku. Co proti poklesu reálných mezd, který je nejvyšší od roku 1993 a je na úrovni téměř 10 %, můžeme udělat? Co můžeme dělat s tím, že velká část české populace dnes míří do chudoby? Jak můžeme zabránit pádu českých firem, které tady zaměstnávají naše občany a díky kterým máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie? Námi požadovaná podpora by měla být v podobě přechodně navýšených vládních výdajů na podporu občanů, ale i agregátní poptávky. Současně by ale měla směřovat ke snížení dopadů zdražování na naše občany a firmy. V aktuální situaci je nesmírně důležité, abychom dnes udělali vše, co je v našich silách, pro nastartování plnohodnotného, skutečného a co nejrychlejšího zotavení se ze současné krize. V roce 2022 české firmy, ale i domácnosti žijí ve stínu kolapsu, který se blíží s nadcházející zimou. To však bohužel netrápí vládní koalici, aspoň ne natolik, aby přicházela s rychlými řešeními. Všichni víme, jak v období krize 2008 až 2009 brutální politika dua Topolánek a Kalousek prohloubila ekonomickou krizi v České republice. Většina domácností v současnosti již začíná pochybovat nebo již pochybuje o budoucnosti. Mezi spotřebiteli důvěra klesala dokonce pět měsíců v řadě. Index spotřebitelské důvěry je na svých dlouhodobých minimech a domácnosti se bojí nadcházející zimy, svojí finanční soběstačnosti, stejně tak se zvyšuje i strach ze ztráty zaměstnání. Nám se dařilo snižovat zadlužení v dobách hospodářské expanze. Současně se nám v tomto období podařilo poprvé od doby vlády Václava Klause dosáhnout přebytkového státního rozpočtu, a to hned dvakrát. Současně se nám dařilo v dobách hospodářského růstu snižovat daňové zatížení občanů a firem. Jenže potom přišla zdravotnická krize a my jsme použili znalosti a nástroje, které jsme měli k tomu, abychom minimalizovali možné škody na našem hospodářství, a řídili jsme se heslem "nevzdávejme se, nevzdávejme to". Podařilo se nám to přes všechny chyby, přes všechny věci, které bychom třeba dneska udělali lépe, ale kdo kdy čelil takovéto krizi spojené s hospodářským propadem? Podařilo se nám udržet jednu z nejnižších úrovní míry zadlužení ekonomik ze všech zemí EU a podařilo se nám také odejít z Ministerstva financí s mírou zadlužení, která byla na nižší úrovni, než když jsme na Ministerstvo financí - myslím zástupci hnutí ANO - vstoupili. Ale nárůst tohoto zadlužení byl průměrný ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Podařilo se nám však zachránit české firmy a udržet nízkou nezaměstnanost a z benefitu této nízké nezaměstnanosti čerpáme dnes všichni. Ale také současně s nezaměstnaností je spojena řada dalších problémů, které bychom si my politici měli uvědomovat. Tolik k tomu, proč jsme dnes tady, protože se domnívám, že je dobré si to připomenout, že jsme tady pro české občany a pro české firmy. Již začátek vládnutí současné pětikoalice byl spojený s mimořádným a zjevně úplně zbytečným chaosem. Historicky nejdelší rozpočtové provizorium, do kterého nás uvrhla tato vláda, nepřineslo nic pozitivního.
Já budu stručný. Nebyl jsem schopen rozklíčovat, kolik z těch peněz je určeno přímo na příspěvek na bydlení.
Prostřednictvím vás, k panu kolegovi Juchelkovi. To znamená, nemáme 15. září, takže 30 dnů ještě neuplynulo, takže Ministerstvo práce a sociálních věcí u těch prvních žádostí má stále 8 dnů.
Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, kolegové, nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka.
To vlastně není možné. Ano, u přídavku na děti se samozřejmě netestovalo, to se testuje u přídavků na děti, takže tím pádem se ani... takhle - nemuselo se testovat, takže se nemuselo žádat. Proto je tam ta lhůta 30 dnů, aby to bylo otestováno.
A tak to prostě je.
Prosím.
Moc vás prosím, abyste nám to tady řekl.
Dále chce s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Král.
Já jenom snad na odlehčení takhle v té poobědové době. To, že někdy ty žádosti samozřejmě se dají dělat rychleji, lépe, efektivněji, to se samozřejmě dá naučit a děláme to, ale musíte si odpovědět na tu bazální otázku: Tak děláme něco pro ty lidi, nebo neděláme?
A asi se shodneme možná i s panem Víchem a s kolegy z SPD, že rozhodující roli v tomhle má ministr obrany. Takže pokud pan Vích tady říká, takto závažné věci, tak ať mi odpoví, jestli on to viděl, a jak je možné, že ta nabídka do dnešního dne nepřišla na rezort Ministerstva obrany a že o ní neví ministr obrany Švédského království! Tady bych ještě chtěla uvést na pravou míru to, že snad se jedná o nějaké rachotiny, střepy. Nic takového není pravda, je to zcela účelové. Tady u bezpilotního prostředku není žádná konstrukce důležitá. Pro tyto typy prostředků je klíčový software, zejména potom autopilot, jeho odladěnost a nalétané hodiny. Ta se nemůže účastnit výběrových řízení u armády.
To byla faktická poznámka paní ministryně obrany. Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Takhle jednoduché to vysvětlení je. To je jednoduché vysvětlení. Podle mě tvrzení, které by nemělo zapadnout jen tak. On říkal: Velvyslanec se distancoval od slova ministra obrany. Představme si situaci, a jedno, kdo je ve vládě České republiky, představme si situaci, že vláda České republiky něco rozhodne nebo něco sdělí a velvyslanec České republiky se od toho distancuje. Co by se stalo takovému velvyslanci? Já si rád přečtu distanc velvyslance, a pak si myslím, že to je na diplomatické řešení na úrovni ministrů. Vám to přijde normální, že se velvyslanec nějakého státu distancuje, pokud máte pravdu, od své vlastní vlády? Myslím, že paní ministryně obrany předložila zcela jasné dotazy. A pořád tady říkáte: Dostali jste nabídku, dostali jste nabídku, dostali jste nabídku!
Pane ministře, čas - děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ondřej Lochman. Pane poslanče, máte slovo.
Já tu nebudu reagovat na lži Tomia Okamury. Všichni víme, že je to soudně usvědčený lhář, takže k tomu se vyjadřovat nebudu. Nicméně chtěl bych zde říct dvě věci. Všechno to, co tu říkáte, co říkal pan předseda SPD, vyvolává otázku, koho zájmy vlastně hájíte. Ale naštěstí Tomio Okamura se odkopal a před chvílí zde řekl: Váš spojenec NATO.
Děkuji za dodržení času.
Takže to je asi to porovnání. Je to ostuda.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní ministryně obrany, paní Jana Černochová.
Nevím, jestli si potřebuje pan Okamura něco dokazovat. Možná, nechám to bez komentáře jako žena.
Moc děkuji za slovo. Když jsem včera hledal návrh rozpočtu na rok 2022, tak mi vyskočil březnový tweet pana ministra financí. Jde to i bez zvýšení daní." Výdaje v březnovém rozpočtu roku 2022 právě v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí byly navýšeny po rozpočtovém provizoriu na 758 miliard korun. Čím to je? Z tohoto rozpočtu totiž vyplývá několik politik. Rozhodně je to mimořádnou valorizací důchodů, kdy se mimořádně zvedly seniorům, ale i ostatním, například vdovám, vdovcům, invalidům, důchody díky zákonu, který je právě pojistkou před inflací. V minulém volebním období to bylo, že jsme například přijali za vychované dítě tu pětistovku. Tématem tohoto volebního období bude určitě tedy v budoucnu důchodová reforma.